A bohužel každý z vás má kolem sebe řadu přátel, lidí, kteří si tím prošli, a věříte jim v tom, že se jim třeba někdo ozve až po deseti dnech. A řada lidí mě informovala i o tom, že jim to pípne tehdy, když byli doma, vůbec s nikým se nepotkali a nevylezli z bytu. Takže to jsou všechno věci, které se měly v těch letních měsících vychytat. Mrzí mě, že se to nestalo. Neobviňuji z toho pouze pana premiéra, myslím si, že každý z nás, kdo je v nějaké manažerské pozici, tak ví, že musí spoléhat na svůj tým. Moje slova ale nejsou slova generála po bitvě. Není to jenom v té politické rovině, je to i v té odborné rovině. Vláda se mohla připravit na nejhorší scénář, a ne se alibisticky schovávat za přání veřejnosti. Podívejme se do Německa na jejich přístup a učme se. Odpovědná vláda vnímá rizika, která jsou skrytá i která mohou přijít. Měli jsme se inspirovat zeměmi, které na tom byly podstatně hůř tehdy, ne už dnes, ale tehdy, než jsme na tom byli my. Já jsem se nikdy proti rouškám nestavěla.
Dalším bodem našeho jednání je V rozpravě může poslanec vystoupit pouze dvakrát a požádal jsem službu, aby sledovala případné opakované přihlášky. Sněmovna může na návrh, ale zatím takový návrh nemám, omezit řečnickou dobu až na 5 minut. Vystoupení osob s přednostním právem není dotčeno. To je tedy postup, a protože nemám žádný návrh na zkrácení řečnické doby, tak budeme postupovat zatím tak, že bude doba neomezená. K tomuto bodu vám byl doručen sněmovní dokument 6611 a prosím, aby předložený návrh uvedl osobně předseda vlády České republiky Andrej Babiš. Děkuji.
Takže dobrý den, děkuji za slovo. Jediným zájmem vlády i důvodem prodloužení nouzového stavu je samozřejmě ochrana zdraví a života našich občanů. Vláda v rámci aktuální situace vyhodnotila, že epidemiologická situace v České republice není vůbec příznivá. Stále evidujeme vysoký počet pozitivně diagnostikovaných pacientů, rostoucí počty hospitalizací a také významný zásah do rizikových skupin obyvatelstva. Vyhodnocení situace probíhá na základě analýz příslušných parametrů. Stále se nám zrychluje růst hospitalizovaných a rychle ubývá počet potřebných lůžek v nemocnicích. I díky datům o mobilitě lidí, ale i kvůli stále vysokým počtům nakažených je zřejmé, že zdaleka nemáme náš boj vyhraný. Epidemie je ve zlomové fázi, a proto jsou i nadále naplněny podmínky pro vyhlášení nouzového stavu podle článku 5 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Přesně z tohoto důvodu tu dnes před vámi stojím s návrhem a žádostí o prodloužení nouzového stavu. Teprve pak můžeme uvažovat o postupném uvolňování vládních opatření. Aktuální opatření spočívají v těchto omezeních: přísné omezení volného pohybu osob mezi 21. hodinou až 5. hodinou ranní, zákaz prezenční výuky na všech typech škol, uzavření provozoven stravovacích služeb, ukončení uměleckých a sportovních událostí, omezení poskytování ubytovacích služeb, povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve stanovených případech, nařízení pracovní povinnosti studentům zdravotnických, sociálních nebo pedagogických oborů. Tak například ve Francii prezident Macron oznámil, že pro každý pohyb mimo domácnost je vyžadován vyplněný formulář s udáním důvodu opuštění domova, a nepovolují se cesty mezi regiony. Již předtím platil zákaz vycházení mezi 21. hodinou a 6. hodinou. Ve stejném čase je zákaz vycházení uplatňován i ve Slovinsku. Podobně je to ve Španělsku, Belgii, Řecku. V sousedním Polsku se dokonce osoby mladší 16 let mohou v čase od 8 hodin ráno do 16 hodin odpoledne pohybovat na veřejnosti pouze v doprovodu dospělé osoby. V souvislosti s prodloužením nouzového stavu přirozeně vznikají otázky, jak dalece se tento stav projeví na stavu ekonomiky. V první řadě zatím nepředpokládáme uzavření ekonomiky v takovém rozsahu, jak tomu bylo na jaře. Nepočítáme s tím, že bychom iniciovali uzavření průmyslových podniků. Prosím vás, tady v mediálním prostoru všichni mluví o lockdownu, a nikdo to nedefinoval.
Takže já jsem tady proto, abych podpořila ne jednorázový příspěvek, ale abych podpořila to, že tohle je to, co máme řešit. Když se tady srovnává, že se všem pomáhá, pomáhá se podnikatelům, živnostníkům a dalším skupinám, tak je potřeba říci, že ti o své příjmy přišli nejdřív na jaře a teď i na podzim, velká část z nich. To znamená, že jim bylo zakázáno vydělávat, na jejich účty neplyne pravidelně každý měsíc s jistotou, která je opravdu stoprocentní, nějaká částka, která plyne v případě důchodců. Tak to prostě je. Je to potřeba umět říci. A není to nic proti tomu, že bychom chtěli vytvářet dojem, že všem seniorům se žije skvěle, ale na druhé straně i ti samotní senioři si uvědomují, že ta nejistota do budoucna je tak obrovská, že to za tu jednu jistotu v jednom měsíci v tomto roce příliš nestojí.
Nyní je poslední přihlášená do rozpravy, paní poslankyně Helena Válková.
Takže kombinace těchto různých přístupů si myslím, že v dané situaci a v době krize je to jediné. To, že to nestačí, je zřejmá věc, o které bychom asi nemuseli příliš diskutovat. Vystoupila jsem tady, protože po všech těch diskusích, které jsem sledovala ať tady, nebo z předsálí, je mi zřejmé, že smést problematiku seniorů v 21. století jednorázovým příspěvkem by bylo velmi špatné. V tomhle souhlasím s tím, co tady zaznělo kriticky. Naopak je to ale první vlaštovka, po které by měly následovat další kroky, které by vláda měla ještě do konce volebního období přijmout, a měla by samozřejmě ještě více než dosud využívat svých poradních orgánů. Jak říkám, jedním z nich je Rada vlády pro lidská práva a její pracovní skupina pro ochranu základních lidských práv starších osob. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl reagovat na dvě věci. Slováci to napravili. A moc děkuji kolegům, kteří avizovali tuto podporu.
Chtěla jsem se zdržet, ale hlasovala jsem pro. Zpochybňuji hlasování.
Já nemohu dál slovo v rozpravě nikomu než tomu, kdo je s přednostním právem.
Paní poslankyně říkala, že hlasovala pro, ale chtěla se zdržet.
Bylo jim vyhověno tím, že se hlasovalo. Já jim dám slovo, protože mají přednostní právo. Ne, ještě nemáte slovo. Neznamená, že když někdo odmluvil, že tady bude rušit ty, kterým bylo slovo uděleno.
Děkuji za slovo. To přece říkám "udělal jsem já sám chybu", ale ne že by se mi nějakým způsobem třeba porouchalo hlasovací zařízení. Takže tady v tom případě si nemyslím, že můžeme vůbec o té její námitce hlasovat.
Zkusím, aby se mi to tedy podařilo. Čili já vznáším námitku proti tomu hlasování, o kterém jsem před chvílí hovořila, kdy mě to hlasovací zařízení ukázalo, že jsem hlasovala pro, nicméně jsem se zdržela hlasování, takže toto hlasování zpochybňuji. A žádám vás o to, abyste o této mé námitce na zpochybnění hlasování nyní hlasovali.
Ještě místopředsedkyně klubu ODS, Jana Černochová. Chápu, že máme těsně před závěrečným hlasováním o zákonu jako celku, ale přesto musím trvat na tom, aby tady bylo důstojné prostředí.
Je mi velmi líto, ale ani napodruhé to, co tady řekla paní kolegyně poslankyně Válková, nesplňuje náležitosti jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ani jeho doprovodných usnesení, protože v případě, že se něco takového poslanci poslankyni stane, tak tuto námitku má vznášet bezprostředně. Je na ní vidět, že to nečiní z vlastního přesvědčení. Myslím si, že skutečně vždycky se v této Poslanecké sněmovně dodržovalo to, že jsme hlasovali bezprostředně, byť třeba ta bezprostřednost byla, že předešlý předřečník domluvil, podal nějaké stanovisko i jiný předseda klubu. To vše se dá tolerovat. Ale ne to, co tady teď, kolegyně a kolegové, předvádíte.
Ale protože teď nemohu hovořit, musel bych se nechat vystřídat.
Teď se dostávám konečně k tomu nouzovému stavu. Nouzový stav je vlastně právní prostředí, ve kterém dnes vláda, Parlament a celá země fungují. Ještě jednou řeknu ten název: novela na ochranu veřejného zdraví. Ale přesvědčovala nás vláda, že připraví nový krizový zákon, zákon o bezpečnosti České republiky, ústavní zákon. Bohužel to se nestalo, máme nouzový stav, který podle mě paralyzuje demokratické principy řízení státu, Parlament funguje omezeně. Samozřejmě nouzový stav také omezuje lidská práva. Vláda může dát zákaz vycházení, zavře podniky, firmy a je to spousta dalších věcí. Já bych se dotkl několika opatření. Samozřejmě jsme jich tady odhlasovali mnoho. Nejenom proto, aby se vzdělávaly, ale také proto, že to umožní spoustě lidem jít normálně do práce, to znamená, budou ekonomicky činní. Takže pane ministře, je to k zamyšlení a myslím, že ty malé děti školou povinné by měly chodit do školy. Jako druhá věc, které bych se tady dotkl, druhého opatření, které je pro mě naprosto nelogické, je zákaz prodeje v neděli. Jestli teče řeka a zúžíte jí koryto, tak tam proteče daleko víc vody a velmi rychle. Dál se chci zeptat pana ministra zdravotnictví. Bylo to kvůli zdravotníkům, které tady potřebujeme, zdravotníkům z NATO. Já se chci zeptat, a odkazuji se na české servery, které říkají, že se nám hlásí čeští zdravotníci ze světa, čeští lékaři, kteří žijí různě ve světě a chtěli by České republice pomoci. Volají na Ministerstvo zdravotnictví, ale nikdo o ně nemá zájem. To je pro mě naprosto nepochopitelná věc a samozřejmě si myslím, že by se tomu na Ministerstvu zdravotnictví měl někdo věnovat. Já si myslím, že je to příliš dlouho. A za druhé, můžeme tento nouzový stav také prodloužit, a já si myslím, že k tomu patrně dojde, ale pojďme to vyhodnotit, tu minimální nejkratší dobu, kdy to má smysl, pojďme se sejít a pojďme ten nouzový stav prodloužit, pokud to bude bezpodmínečně nutné. Jinak mi dovolte na závěr, abych všem popřál hodně zdraví a aby se ta situace co nejdříve zvládla. Samozřejmě chci popřát také novému ministru zdravotnictví hodně úspěchů, protože je budeme potřebovat, v jeho nové práci.
Děkuji, pane předsedající.
Dobrý den. I já bych chtěla všechny uklidnit: na důchody je, bude a musí být vždycky. Důchody jsou mandatorním výdajem státního rozpočtu, tak prosím vás, nestrašte současné důchodce, nestrašte budoucí důchodce, že by byli bez důchodů. Pokud bude existovat průběžný důchodový systém, tak ty důchody se prostě zaplatit musí a ti lidé bez důchodů nezůstanou. Za druhé bych se chtěla zeptat, možná někdy jindy, protože teď bychom asi otevřeli hodně dlouhou rozpravu další, ale zástupců SPD a zástupců TOP 09 na to, co si vlastně představují pod termínem důchodová reforma. Sleduji to taky už hodně dlouho. A kromě toho, že byly návrhy na privatizaci důchodového systému, kromě toho, že se jenom doporučovalo lidem, ať si na to ušetří sami, jsem o ničem jiném neslyšela. Takže mě by skutečně zajímalo, abyste definovali to, co si představujete pod termínem důchodová reforma. Do jednoho mailu mi přišel námět a výpočet toho, jak se promítne to, když důchodce, tedy ten, kdo už má přiznán důchod, dál pracuje. Můžu vám říct, že naprosto minimálně. Ten výpočet je zřejmý. Je zde vazba na státní rozpočet. V tomto státním rozpočtu ty peníze jsou. Je potřeba, aby i ti skutečně nejzranitelnější, tak jak o tom tady byla řeč, se podělili, aby tu podporu dostali. Jednoduché to nemají. Ta řeč tady byla. Příští státní rozpočet možná nebude tak jednoduchý. Myslím si, že nikdo nepochybuje o tom, že si to zaslouží.
Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Pekarová, poté pan kolega Kalousek, poté pan kolega Martínek.
Děkuji za slovo. Byli jsme tázáni. Já považuji za slušnost odpovědět. Takže vaším prostřednictvím, pane předsedající, k paní poslankyni Gajdůškové. To je úplně ten klíčový problém, který je tady potřeba říci. Můžeme samozřejmě všichni dát hlavu do písku, dělat, že se nic neděje, a říci si, bude dobře, bude líp, uvidíme, nějak to dopadne. Bude to ta sociální péče? Bude to ta zdravotní péče? Budou to silnice nebo vzdělávání?
Děkuji za slovo. Jenom dvě poznámky k vystoupení paní poslankyně Gajdůškové. Ona nás ujišťovala, že ve státním rozpočtu na to peníze jsou. Dovolím si říct, že ve státním rozpočtu na to peníze nejsou. Vláda si vyžádala od Poslanecké sněmovny při poslední novelizaci zvýšení výdajů o 137 miliard na zápas s covidovou epidemií. Těch 15 miliard, o kterých teď hlasujeme, na jednorázový příspěvek důchodcům, prosím pěkně, nemají se zápasem s covidovou epidemií nic společného. To nejsou peníze, které máme k dispozici. My jsme ji řekli mnohokrát a já vám ji, paní kolegyně, rád zopakuji a budu plně respektovat, že se vám nelíbí. To plně respektuji.
Děkuji za slovo. Takže já budu rád, když tady vyjádřila paní Gajdůšková podporu pozměňovacímu návrhu E, že pro něj bude sociální demokracie hlasovat.
To je asi rozdíl, který tady existuje, diskutuje se o tom a podle mého soudu to není nic, co bychom se nemohli dozvědět. Také je důležité, abychom měli trvale ten údaj o skutečných počtech volných lůžek intenzivní péče, protože je fakt, že se to i v České republice vyvíjí nerovnoměrně regionálně, a záleží také na tom, jak hygienická služba, ale třeba i Policie České republiky je schopna kontrolovat dodržování těch jednotlivých nařízení vlády, která jsou v této věci jednak přijata, jednak uplatňována a také kontrolována. Protože to všechno je důležité k tomu, abychom mohli vyhodnotit ta opatření. To jsou minimální údaje, které je potřeba. Znovu připomínám, že poslední pandemický plán je z roku 2011, reagoval tehdy na povodně v roce 2010 a na další přírodní katastrofy, ale tady jsme v jiné situaci a ten pandemický plán je opravdu třeba předělat. Takže to je asi naše stanovisko, které je podstatné pro orientaci, jak se na situaci díváme, jak jsme připraveni o ní jednat.
Děkuji za slovo.
Stanovisko výboru nedoporučující.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Stanovisko nedoporučující.
Paní ministryně? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Další návrh je pod písmenem D paní poslankyně Věry Kovářové, kde se navrhuje, aby samoživitelka či samoživitel pečující o nezaopatřené dítě dostali příspěvek ve výši 6 tisíc korun jednorázově, a to samé rodič, který pobírá rodičovský příspěvek. Výbor nepřijal stanovisko.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Stanovisko výboru: bez stanoviska.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Výbor nepřijal stanovisko.
Další návrh. Paní zpravodajko, další návrh! Dobře, já posečkám, jestli někdo bude kontrolovat elektronický záznam o výsledku hlasování. Je to poslední pozměňovací návrh. Předseda klubu hnutí ANO požádal o pět minut přestávky před závěrečným hlasováním.
Vím, že mi to nepřísluší, omlouvám se za to, měl to říct pan předsedající.
Dodám, že to bylo SPD, které již na jaře navrhovalo novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, aby se nemusel na podzim vyhlašovat nouzový stav. Vláda ale na jaře náš návrh odmítla. A všichni víme, že vláda i bez nouzového stavu spolu s kraji může a měla by dělat nikoli plošná a ekonomicky likvidační opatření, ale konkrétní a cílená opatření tam, kde skutečně nějaká nebezpečí hrozí.
Já vám také děkuji, pane předsedo. Tady se vede jedna.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, projednáváme dnes žádost vlády o prodloužení nouzového stavu. Ten důvod je zřejmý - protože počty mrtvých jsou největší v Evropě a v této krizi bohužel není žádná jiná cesta než nouzový stav, aby se dala dělat adekvátní opatření. Je to důsledek toho, že premiér Babiš zanedbal přípravu země na druhou vlnu, před kterou jsme v dubnu varovali. Tehdy to premiér Babiš, když o tom jednala tato Poslanecká sněmovna, označil za strašení opozice, následně řekl, že žádný plán nepotřebuje, a během prázdnin si platil reklamu na Facebooku, že virus slábne. Výsledek tady máme dnes, nejhorší čísla v Evropě a další nouzový stav. Omezení doby nouzového stavu na 14 dnů chceme z toho důvodu, aby si Sněmovna zachovala kontrolu nad tím, co vláda v době nouzového stavu dělá, a abychom ji mohli volat k odpovědnosti. Když řeknu několik příkladů, zapojit zdravotníky a zdravotnice na mateřské, dát jim finanční bonus, aby si mohli zajistit individuální hlídání, vytvořit národní portál pro dobrovolníky na místa potřebná ke zvládnutí epidemie, zajistit, že vláda nebude likvidovat živnostníky s maloobchody a tlačit lidi do velkých obchodů. Je potřeba nastavit ten provoz nediskriminačně za současných přísných hygienických pravidel. Dnešní opatření jsou chaos. Uvolnit počítače a notebooky ve skladech státu pro zapůjčení školám pro žáky, kteří je nemají. To jsou všechno věci, které představí podrobně moji kolegové. Samozřejmě tato čísla jsou naprosto rozhodující pro manažerské zvládnutí na úrovni krajských hygienických stanic toho, že zvládneme nakažené a lidi, u kterých je podezření, rychle izolovat nebo umístit do karantény. Takže tyto informace Ministerstvo zdravotnictví podle dopisu nemá, což si myslím, že je manažerské selhání. Děkuji vám za pozornost i za podporu těch předložených usnesení.